Je zde několik oznámení o zrušení již načtených omluv z dnešního jednání. Svou omluvu ruší pan poslanec Ondráček, dále už je zde přítomen pan poslanec Janda a pan poslance Králíček bude přítomen v době mezi 11 a 14.30, i když byl původně omluven. Je prosím zájem o závěrečná slova? Ano, paní zpravodajka má zájem, paní ministryně taky. Paní zpravodajko, prosím.
Krásné dopoledne, kolegyně, kolegové. Já už tady nebudu řečnit dlouho, protože tady bylo řečeno mnohé.
Já bych chtěla skutečně zopakovat to, co mělo zaznít pravděpodobně zřetelněji. Jedná se o přechodné řešení.
Děkuji, paní ministryně. Prosím, paní ministryně, s přednostním právem vám dám slovo.
Navrhuji otevření obecné rozpravy kvůli paní zpravodajce.
Je znovu otevřena rozprava. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí paní zpravodajka. Tento návrh jsem zaznamenal a po přikázání výborům o něm budeme hlasovat. Nehlásí, takže rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Garančním výborem, jak už jsem oznámil, je navrhován výbor pro sociální politiku. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Ano, je zde návrh na jiný garanční výbor... Můžeme hlasovat o tom, že výbor pro sociální politiku bude výborem garančním. Kdo je proti? Návrh byl přijat a garančním výborem jsme určili výbor pro sociální politiku. Paní poslankyně Gajdůšková se hlásí s návrhem.
Děkuji za slovo.
Je zde, prosím, ještě nějaký jiný návrh? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Výborem, který se bude zabývat tímto návrhem, je výbor zdravotní. V tuto chvíli nám zbývá ještě jedno hlasování. Zahajuji hlasování v této věci. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, protože zde byly určité nejasnosti, že garančním výborem je výbor pro sociální politiku. Končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji paní zpravodajce a paní ministryni. Budeme se věnovat projednání dalšího bodu, kterým je Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve čtvrtek 13. září ve všeobecné rozpravě. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.
Když nebudou žádné, tak nebudou žádné problémy v dotacích. Naším dlouhodobým cílem je eliminovat dotace, ať už národní, to máme ve svých rukou, anebo ty evropské po dohodě s partnery. Polovina problémů by odpadla, polovina projektů by odpadla. My tam takhle jednoduše příkazem pošleme peníze a pak je složitě administrujeme v evropských fondech. To nemá žádnou logiku, pokud jsme čistí příjemci. To má přece nějakou logiku. A neříkejte takové nehoráznosti, že nám nevadí, že se něco rozkrádá. My si myslíme pravý opak a cestou je snižování objemu dotací na všech úrovních veřejné správy. To prostě není pravda.
Děkuji. Přeji pěkné poledne a další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Peksa a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Tak to prosím funguje.
Děkuji a další v pořadí pan poslanec Ferjenčík. A připraví se pan poslanec Pavel Juříček, stále jsme ve faktických.
Děkuji za slovo. To je úplně absurdní kontrolní systém. Druhá věc. To znamená, že zatímco pro ty, co sídlí v Irsku a podnikají tady, tak my jim garantujeme, že tady podnikat můžou, a když sídlí na Panamě, tak jim to negarantujeme. To je obrovský rozdíl. To je obrovský problém.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
Děkuji.
Dovolte mi reagovat na vystoupení dvou kolegů z pirátské strany. To za prvé. To je klíčové. Proto je to tak nebezpečné. To je mnohem méně důležité než to, jaká je stabilita, jednoduché daně, přehledný systém, vymahatelnost práva a zejména ten daňový základ.
Děkuji za slovo. Pan kolega tady přečetl nějakou větu zřejmě z evropského dokumentu. Citoval tam slova OLAF. Prostě chcete v České republice vyšší daně.
Budeme to skutečně my jako Česká republika? Ta debata se bude odehrávat a musí se odehrávat na půdě našeho českého parlamentu, a ne v Bruselu.
Připraví se pan poslanec Jan Lipavský s faktickou.
Myslím si, že tento pohled sdílím s mnoha kolegy z pirátské strany. A tím bych chtěl tu debatu pokud možno uzavřít a vrátit ji k víceletému finančnímu rámci Evropské unie, který zde diskutujeme.
Oni nemají více obyvatel.
Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já vaším prostřednictvím na pana předřečníka.
To byla poslední faktická poznámka, takže se vrátíme do standardních přihlášek do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající.
Nyní tedy mám ještě poslední přihlášku a to je paní ministryně Alena Schillerová.
Za nejvhodnější kritérium pro stanovení výše odvodů členských států do rozpočtu EU považuje dlouhodobě HND.
Další ve všeobecné rozpravě vystoupí pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vnímáme poměrně negativně, že naše vláda bojuje proti tomu zastropování zemědělských dotací, nemyslíme si, že to je správný přístup.
Děkuji, pane poslanče. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Skopeček.
Takže pokud by to dopadlo skutečně tím černým scénářem, tak našim podnikům by se díky harmonizaci daní zvýšilo daňové zatížení a na průmyslové podniky by dopadly náklady, které by byly spojeny právě se zdaněním emisí. Jenom připomenu - paní Langšádlová tady říkala spoustu priorit. I to je potřeba zmínit a připravit se na to, připravit na to naše veřejné rozpočty a instituce, které jsou na evropských penězích závislé. Pro mě nepřijatelné je tam právě v souvislosti s rozdělováním peněz ten princip, že čerpání peněz bude podmíněno plněním principů právního státu.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
A myslím si, že nic takového by nikdo v této Sněmovně ani neměl brát na vědomí ani s tím souhlasit, i když je to nějaký nezávazný dokument, protože my tady nejsme od toho, abychom určovali, jestli je lepší, když je člověk aktivní občan, nebo zodpovědný občan. Opravdu takové hrátky se slovíčky, to se nám nelíbí a s tím zásadním způsobem nemůžeme souhlasit. Takže já bych navrhoval, abychom o jednotlivých bodech tohoto usnesení hlasovali zvlášť, protože jako celek si nedovedu představit, že bychom ho mohli za klub SPD podpořit.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se dál hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
Já jsem přece jenom opomněl jednu krátkou, nicméně velmi důležitou větičku, když jsem načítal usnesení. Jenom na margo aktivní a odpovědné občanství. Zodpovědný občan je také aktivní, ale je vybaven argumentačně. Ví, jak funguje stát, ví, co jednotlivé instituce toho státu mají v kompetenci.
Děkuji.
Proto vás prosím, vážení kolegové a kolegyně, abyste podpořili můj návrh na to, aby se o jednotlivých bodech tohoto usnesení hlasovalo zvlášť, protože jinak bychom prostě celkové toto usnesení podpořit kvůli těmto politizujícím bodům nemohli.
O proceduře hlasování se jistě dohodneme před hlasováním. Pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem pouze chtěl poprosit procedurálně, aby bylo před každým tím bodem přečteno plné znění toho bodu, abychom věděli, o čem hlasujeme, protože to je načtený návrh, tak abychom v tomto měli jasno.
Ano, to samozřejmě pan předseda může. Jinak ale je to obsaženo v tisku, který vám byl rozdán. Aspoň tak doufám. Takže pan předseda klubu ODS se hlásí.
Ale je to...
Pane předsedající, já tedy využiji možnost ještě v podrobné rozpravě vystoupit k tomu usnesení. To je reakce na materiál, který Evropská unie vypracovala, který přirozeným chodem věcí do výboru přijde. Ať už je to mobilita, ať už jsou to klimatické balíčky, ať už jsou to různé energetické věci. Pak jsem i já spokojený.
Pan kolega Kopřiva ještě jednou s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Lubomír Volný také s faktickou poznámkou. Děkuji. Nyní pan poslanec Lubomír Volný, také s faktickou poznámkou.
Ať už je to fair speech, nebo free speech, ať je to aktivní občan, nebo informovaný občan. To není naše role prosím vás. Občané mají říkat nám, jací máme být my, a ne my občanům. To je jedna věc.
Děkuji. Faktická poznámka slouží k reakci na vystoupení jiných kolegů v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí... ještě předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. K svému předřečníku vaším prostřednictvím. Skutečně na začátku bylo společenství uhlí a ocele, ale ten úmysl byl takový, aby se kontrolovala zbrojní výroba. To byl ten původní důvod, proč vznikla Evropská unie. Už nikdo nechtěl opakovat hrůzy první a druhé světové války. Přistupujme k projektu Evropské unie s pokorou, protože to je ten důvod, proč se evropské státy spojily.
Vystoupení kolegy Bartoška vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Lubomíra Volného, kterému dám slovo k faktické poznámce.
Můžeme spolu ideologicky pouze nesouhlasit, vy si budete tvrdit to, co chcete vy, já na to mám úplně jiný názor. Prostě Evropská unie není boží dobro seslané na tuto planetu.
Pokud chce pan kolega Bartošek... Prosím, pane poslanče.
Jenom krátká reakce. Přečtete si fakta, z kterých to vychází.
O tom je ta terminologie.
Je návrh na hlasování po jednotlivých bodech. Děkuji vám.
Takže to jenom bych shrnul jedny ze svých největších výhrad.
Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Prostě není přijatelné, že čeští podnikatelé konkurují subjektům, které daně z příjmu právnických osob prakticky vůbec neplatí. Typické je to u těch digitálních služeb, kde Facebook prostě platí zlomek daní proti našemu Seznamu. Takže my naopak razantně podporujeme, aby byl společný základ daně právnických osob.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Peksa. Prosím, máte slovo.
Tady opět zazněly takové, řekl bych, velké nepřesnosti. Naše armády nejsou sladěné a nejsme schopni efektivně spolupracovat. To, že chceme vydávat efektivně peníze na obranu, není v žádném rozporu s našimi závazky vůči NATO. Prostě my ty peníze musíme vydávat efektivně a musíme spolupracovat. To je první věc. Druhá věc. Mně je opravdu, ale opravdu líto, že ODS tady bojuje proti právnímu státu. Není možné, aby v členských zemích docházelo k pokřivování právního státu, aby ty dotace byly zneužívány. Ty dotace jsou v konečném důsledku vždycky placeny z našich peněz a prostě není přijatelné, aby byly rozkrádány.
Děkuji. Pan poslanec Dolejš a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Ale pokud jste si všimli, jak se jmenuje tento bod, tak projednáváme pozici vlády k víceletému finančnímu rámci, o kterém se bude ještě jednat. Takže aby to nebylo, jak se říká, mířil na lišku, trefil Maryšku. My nesouhlasíme s finančním rámcem. Takže o tom si můžeme zahlasovat a podpořit tento druh usnesení. A poslední poznámka je, pokud se bavíme o některých těch možnostech harmonizace daní.
Prosím, máte slovo.
Já samozřejmě nevolám po žádném rozkrádání dotací. Já bych se také kolegy Peksy prostřednictvím pana předsedající rád zeptal, jestli má pocit, že dneska neexistují nástroje na to, jak trestat ty, kteří dotace rozkrádají. Copak nejsou odsouzení lidé, kteří podváděli z evropskými dotacemi? Už dneska přece, a vidíme to v realitě, existují případy, kdy justice a evropské orgány mají nástroje a využívají je k tomu, aby potrestaly a postihly příjemce dotací, kteří podváděli nebo se dopouštějí kriminální činnosti. Čili ta poznámka pana Peksy je úplně mimo mísu. Proto si nepřeji společnou armádu, proto si nepřeju společné harmonizované daně. Je to legitimní názorový rozdíl, říkejte to natvrdo. Kdybyste se podíval na to, proč třeba řada firem odchází do Nizozemí, tak to není proto, že by v Nizozemí byly nižší daně, ale proto, že je tam mnohem rychlejší vymahatelnost práva. Je to úplně o něčem jiném, než o čem jste tu hovořil. Myslíte, že to bylo kvůli harmonizaci? Ne, bylo to díky konkurenci. Kvůli tomu, že každý ten region, každý ten stát nabízel nějakou svoji konkurenční výhodu. Prostě musíme konkurovat něčím jiným, než na co dosáhneme, než co máme horší než staré členské státy.
Svou faktickou poznámkou reaguji na vystoupení pana poslance Peksy a dalších členů poslaneckého klubu Pirátů. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, se obracím na pana poslance Peksu, abych mu sdělil následující. Můžeme mít opravdu rozdílná stanoviska, rozdílné názory na to, jakým způsobem mají být nastaveny daně, jak mají být kontrolovány dotace, jakým způsobem se má postupovat při dodržování některých postupů v rámci Evropské unie. A bude to legitimní debata. Ale za Občanskou demokratickou stranu se musím velmi ohradit proti způsobu argumentace, který jste použil. Tato argumentace překračuje rámec demokratické politické kultury. Je to argumentace podlá a nechutná, a já musím říct, že mě velmi mrzí, že se piráti k této argumentaci uchylují. Zaznívala od současného předsedy vlády. Mě velmi mrzí, že se od něj právě tyto postupy učíte.
Pěkné poledne. Ale pokud si správně pamatuji, tak to byl i pan poslanec Skopeček prostřednictvím pana předsedajícího, který nás tu označoval za poslance, kteří chtějí rušit národní státy a kteří chtějí evropský superstát.